Není na straně těch stran, které těžce obhajují demokracii zastupitelskou a které kolaborují se zahraniční nadnárodní silou.
Další faktická poznámka - pan poslanec Klaus, který není přítomen. A ještě je zde faktická poznámka pana poslance Jurečky. Prosím, máte slovo.
Klub KDU-ČSL se distancuje od chování poslance Volného. Odmítáme tento styl politiky, který je založen na lžích a zastrašování, a budeme proti tomu vždy aktivně vystupovat, aby se takové chování nestalo normou při jednání Poslanecké sněmovny. Vyzýváme vedení Poslanecké sněmovny, aby vyvodilo z tohoto chování patřičné závěry a případně celou záležitost postoupilo mandátovému a imunitnímu výboru.
Děkuji. Například to, jak se tady někteří poslanci hádali s předsedajícím mimo vypnutý mikrofon a podobně.
Vidíme tady různé režimy. V Německu Hitler taky vyhrál volby. Měl se svým pojetím vlastenectví, nacionalismu pravdu a bylo to správné? Bolševici taky vyhráli volby.
Následují faktické poznámky, paní poslankyně Maříkové a pana poslance Lubomíra Volného. Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný. Faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Prosím vás, nešiřte dezinformace. Letos zhruba na 400 tisíc korun. A veřejně tady nabízím každému z vás bonus 100 tisíc korun za převzetí hypoték a starostí o šest velkorodin. Já už jsem unavený z toho, že platím životní náklady šesti rodin, které si neplní své povinnosti, a ještě abych tady k tomu poslouchal nějaké vaše urážky. Takže první nabídka. Berte to klidně jako hrozbu. Já to beru jako nabídku nebo upozornění. Protože už jsem unavený z vašich lží a z vašeho pokrytectví. Zejména bych to doporučoval kolegovi Pexovi, který se tak hezky usmívá. Já myslím, že byste péči o šest rodin s kompetencemi k bydlení na úrovni předminulého století mohl ocenit.
Faktické poznámky. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Abychom si rozuměli. Já jsem zde prezentoval stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL, nikoliv usnesení, o kterém bychom měli hlasovat.
Děkuji. Nejprve jde pan předseda Okamura se svým vystoupením.
Já tady na počítači píšu nový zákon, který má pomoci lidem v dluhových pastech. Například pan Bartošek mnohokrát v televizi říkal, i tady, že jsem tuneloval hnutí Úsvit. Stále čekám na omluvu od pana Bartoška za tuto lež. A ostatně tuto lež říkalo dokola mnoho zástupců jiných politických stran včetně Pirátů. Ale já užívám fakta.
Připraví se pan poslanec Radim Fiala. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, jenom k tomu návrhu Radka Kotena. Jak říkal pan Bartošek, posoudí to někteří právníci. A přece právníci mají dost znalostí, aby řekli, že je to protiústavní.
Já bych jenom doplnil, aby tedy bylo naprosto jasno. Takže není to ojedinělá věc, ale v tom stávajícím znění zákona už to je. Protože jsou tam i z Ústavního soudu některé paragrafy, které jsou vyloučeny z tohoto přezkumu.
Připraví se kolega Dolínek a Mikuláš Peksa. Máte slovo k faktické poznámce.
Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi. EU - to je obchod s chudobou. EU - to je obchod s bídou. EU - to je obchod s lidským utrpením. EU - to je obchod se smrtí. Protože EU jako taková podporuje nelegální imigraci do Evropy. EU je obchod s chudobou dělníků, kteří pracují u nás v montovnách. EU - to je obchod s chudobou při vyvážení mnoha set miliard korun zisku z naší země, který už se tady v této zemi nikdy neobjeví. EU - to je obchod s chudobou Řecka. EU - to je do budoucna zkáza Evropanů a zkáza Evropy. Vy, kteří jste podporovali nelegální migraci. Vy, kteří dnes podporujete legalizaci nelegální migrace! Vy jste vytvořili pana Baldu! Protože jste ho vyděsili , že by tady jednoho dne mohla být situace úplně stejná, jako reálně je v Německu. Ve Francii! Ve Španělsku! To vy jste jej vytvořili! A já vás žádám, abyste s tím přestali! Přestaňte to dělat! Přestaňte podporovat legalizaci nelegální imigrace! Lidé jako vy vytvořili pana Baldu a lidé jako vy jsou bezpečnostním ohrožením této země!
Skončil vám čas k faktické poznámce. Zatím každý předsedající včetně mě udělil slovo tomu, kdo se přihlásil do rozpravy. Prosím, usaďte se na svá místa! Ještě vám neměřím čas, pane poslanče. Já ho začnu měřit, až bude ve sněmovně klid. Máte slovo.
První poznámka. Pro mě slovo nezisková organizace nebylo, není a v životě nebude sprosté. A ať věří, že ve mně zde budou mít zastání. To je první věc. Je to budoucnost. Je to budoucnost pro Evropu i v rámci celého světa. Je to hnus!
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Mikuláše Peksy. Děkuji těm, kteří se odhlásili z faktických poznámek. Máme ještě dvě.
Z úst Václava Klause, byť mladšího, si toho velice vážím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Průšvih je v tom, že v tom budou namočení čeští občané bez toho, aby toto mohli ovlivnit.
Nyní přednostní právo pana předsedy klubu, pana Chvojky.
Já se domnívám, že ta slova byla tak nevhodná, která tady zazněla, a tak nepřijatelná, že je možné je kvalifikovat jako vyhrožování.
Nyní pan poslanec Marek Výborný s faktickou poznámkou, připraví se Pavel Žáček.
Prosím, vezměte to smrtelně vážně a zkusme se vrátit do věcné a slušné diskuze, pokud toho jste schopen!
Nyní faktická poznámka Pavla Žáčka, poté pan poslanec Jan Bartošek.
Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna měli zásadně odmítnout vyvolávání těchto totalitních duchů, které navazuje na některé nacistické názory, komunistické názory. Bohužel je to stav společnosti, ale nemůžeme k tomu mlčet. Nesouhlasím s tím, že bychom to měli ignorovat, ale naopak zcela zásadně odmítnout.
Nyní pan poslanec Jan Bartošek s faktickou poznámkou. Mám tady ještě šest faktických poznámek včetně kolegy Bartoška a tři přihlášky s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Zlo vždycky tlačí tam, kam až je puštěno. Není možné agresivitě říkat: tak my vám ustoupíme, můžete řádit, jak potřebujete, a my se pak vrátíme. To je, kolegyně a kolegové, o tom, jak se k sobě budeme chovat, co si k sobě necháme líbit. To, jak se k sobě chováme, do určité míry určuje i kulturu, která se přenáší k lidem. Přeci reprezentujeme určité hodnoty svobodného a demokratického světa. Není možné, přestože máme k sobě mnoho výhrad a nesouhlasů, co se týká různých věcných záměrů zákona, jako způsob komunikace upřednostnit nenávist, urážení, vzájemné ponižování. Znevažování pravdy, znevažování faktů. To jsou hodnoty, na kterých chcete stavět?
Nyní paní poslankyně Pekarová, připraví se kolega Kupka, poté Václav Klaus a další.
Děkuji za slovo. Protože si myslím, že to, co tady zaznívalo u tohoto pultíku, je naprosto nepřijatelné.
Já jsem na to byl upozorněn několikrát. Já to vnímám tak, že to byl návrh, o kterém jsem diskutoval například s kolegou Bartoškem, který tady předtím byl, takže já proto dám... Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Budeme pokračovat. Nyní je faktická poznámka pana poslance Václava Klause, poté pan kolega Volný, Vít Rakušan... Já vnímám, že tak jako paní kolegyně Černochová, tak vy máte přednostní právo, ale s přednostním právem vám nemohu dát slovo dříve než faktickým poznámkám. Ještě vám, pane poslanče, nedám slovo, protože je tady přílišný hluk. Počkám, až se to uklidní, abych vám nesebral čas k faktické poznámce.
Řekl bych asi tolik. Za druhé chci říci, že ve chvíli, kdy se jiné názory začnou označovat za dezinformace, tak jsme velice blízko totalitě. Takže bych prosil všechny kolegy, aby to nedělali. Já jsem to čistě pozoroval.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Ten člověk nebyl nikdy ani naším členem, ani členem čekatelem, je to jeden... zřejmě, nevím, jestli je to vůbec pravda, že nás volil, ale máme 540 tisíc voličů. A my jsme se distancovali od takového jednání. Třeba tady Piráti bojují proti... já nevím, tady říkají, jak jsou čistí. My to máme ošetřeno. Vy možná ne. Vzpomínám, že vaše pražská organizace podpořila Kliniku. Takhle to prostě u vás je a je to v pořádku, vy se k tomu hlásíte, je to vaše věc. Já jsem zoufale argumentoval, že jsem nikdy nic takového neposlal, protože bych takovou věc nikdy pochopitelně neudělal. Tuto zprávu šířili i piráti, šířili to i poslanci Pirátů, jak víme. No a pan Čižinský je takový kalibr, že přestože věděl, že je to lež, a i v médiích už proběhlo, že je to lež, už to prošetřila dokonce i policie, zjistili, že je to lež, já už tu zprávu od policie mám. Hned k tomu byla přijata opatření, aby i vaše maily byly lépe zabezpečeny. Byla to nějaká aplikace, která vytváří nějaké stejné maily, jako máte, a bylo to rozposláno. Potvrdila to i policie. Ale k pointě věci. Neomluvil. A to jsme se tady potkali dvakrát i na WC a mohl mi to tady bez problémů říct. Samozřejmě, jak jsem říkal, trošku hřejivé na tom bylo, na této podlé a zákeřné věci, že jsem na tom jeho fake news ještě vydělal peníze. Kdo by chtěl šířit nějakou reklamu na můj obchod, tak prosím, klidně pokračujte, protože se to ukázalo jako dobré. Bylo to i mým cílem to malinko odlehčit. Já se těším na spolupráci s vámi všemi. Chtěl jsem jenom říci, že si myslím, že máme před sebou... My jsme si také promluvili na poslaneckém klubu o tom, co tady proběhlo, ne že ne, promluvili jsme si. A za mě platí, že bych rád spolupracoval se všemi, že by ta debata tady měla být skutečně věcná, že bychom si tady měli vzájemně povídat.
My jsme demokratická strana, volíme předsedu v přímých volbách, všichni členové. Není to imigrační centrum, ale je to Integrační centrum Praha. A když to vydělíme počtem lidí, kteří vstupují do těch programů, je jich 380, to znamená, že náklady na práce s jedním cizincem ročně jsou pět tisíc korun. Takže když si vezmete váš plat, tady zaznívají furt ty cifry, jednoho poslance, který si ročně vydělá přes milion, tak toto centrum, které je integrační v Praze, městská společnost, má náklady kompletní, jako je pět platů poslanců za celý rok. A já si myslím, že navážet se do toho je zcela mimo mísu. A je to šíření těch dezinformací a fake news, o kterých se tady bavíme.
Jeho příspěvek s tímto tématem absolutně nesouvisel. To jen tak pro pořádek. Dále k tomu, co zaznělo na adresu mou. Cituji ze zprávy Aktuálně. "Podle Okamury šlo o tunelování peněz z hnutí. Z toho samého ovšem vlastního šéfa obviňují pučisté, v uvozovkách. Těm se nelíbí, že Okamura uzavřel smlouvu sám se sebou anebo že nechal posílat miliony firmám za vlastní propagaci." Věc je poměrně jednoduchá.
Dál mi dovolte ještě se vyjádřit k případům Rozner, Staník. A vyčkejme prosím na rozsudek, protože vy už to tady říkáte jako hotovou věc. A teď já naprosto objektivně můžu říct, že tady šíříte dezinformace, které nejsou pravda, z kterých obviňujete nás.
Následuje faktická poznámka pana předsedy Bartoše.
Děkuji vám. Jenom ještě musím zareagovat na to, co tady zaznělo ústy pana místopředsedy Sněmovny Okamury. Tak pana Baldu jsem nikdy neviděl. Tady si upřeně hledí do očí a třesou si rukou. Mně zrovna dneska přišla taková hezká vzpomínka z takového plátku, který pan Tomio Okamura distribuoval asi do českých domácností, kde se dovídáme třeba: Agresivita Pirátů roste a stupňuje se, jsou jako divá zvěř. Zápalné láhve, dlažební kostky, ničené billboardy, nadávky a zastrašování. Tak to je to šíření té lásky, kterou tady slyšíme, ta touha spolupracovat. Ale takový je svět.
Přeji pěkné poledne. A na faktickou tady mám paní poslankyni Majerovou. Dále pan poslanec Benešík a připraví se pan poslanec Jurečka.
To, že pan Okamura tady propagoval japonskou kulturu za peníze hlavního města Prahy řádově v milionech korun, je pravda. Třeba je to fajn. Já to nekritizuji. My bychom to ve Strání nikdy neudělali, nemáme na to. A to, že prostě byl ambasadorem roku multikulturalismu v roce 2008, což byl projekt Evropské unie sponzorovaný z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu přes neziskové organizace, je prostě pravda také. Doufám, že všichni si umíte dohledat, že mluvil pravdu, že došlo jenom k záměně jmen.
Vaše dvě minuty.
Jde o podvrh. Omlouvám se jak domnělému autorovi, tak všem ostatním. Takže on se opravdu omluvil. Takže prosím pěkně, nešiřte lži a dezinformace.
Další dvě minuty pan poslanec Bartošek. Prosím.
Počkáme si na další rozsudek.
Další pan poslanec Volný.
Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Bartoškovi. Pokud budete tvrdit, že je...